Například vedoucí představitelé japonského průmyslu požadují restart jaderných reaktorů. A zde je další otázka: Potřebujeme stále diskuzi, zda i jaderná energie patří, nebo nepatří mezi podporované zdroje energií? Další z událostí, kdy právě Polsko, náš soused, dovezlo v loňském roce rekordní množství elektrické energie. Přesto vzrostl dovoz energie. Nicméně meziroční růst spotřeby v listopadu a prosinci ukázal, že dopad pandemie covid na spotřebu elektřiny v zimních měsících není v Polsku tak výrazný. Samotná výstavba prvního a druhého bloku elektrárny byla schválena na výkonné schůzi až v minulém roce. Připomíná mi to proces rozšiřování našich jaderných elektráren, které jsou pro nás velmi důležité, a řekl bych důležitější než podpora biomasy. A měli bychom řešit nejenom výrobu, ale i distribuci. V důsledku působení automatických opatření se během několika minut zastavil pokles a kmitočet se vrátil do normálního pásma provozu. V České republice tehdy nedošlo vlivem rozdělení soustavy k žádným mimořádným incidentům, naštěstí, nicméně nám hrozil blackout. A sami jsme měli 4 minuty problém, kdy se řešila hrozba blackoutu. Jedná se o první takové povolení za posledních 30 let.
Stalo se tedy to, co jsme vám doporučovali celou dobu, a nesmyslně dlouho jsou lidé, podnikatelé a firmy v nejistotě. To bylo pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky a růstem cen. Tady se začal rovněž promítat ekonomický růst a současně také absence opatření zavedených k omezení šíření koronaviru.
Beru na vědomí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký večer, kolegyně, kolegové. Říkám to prostřednictvím paní předsedající proto, protože jsem tady slyšel velkou kritiku, že nehovoříme k věci. Já bych poprosil, jestli by bylo možno hovořit těch 20 minut v kuse. Já bych v tom svém příspěvku chtěl říct pár slov, jak zemědělství lze úspěšně zapojit do bioenergetiky. Nižší závislost na fosilních palivech, vyšší bezpečnost dodávek energií, cenová stabilizace, rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich flexibilita - tato témata dnes rezonují a v kontextu událostí snad už všichni minimálně v Evropě chápou jejich význam. Bohužel zatím jen další analýzy, více byrokracie a důvodů, proč bychom měli efektivní řešení nějak oddálit. Současná situace v Evropě ukazuje, že období naší energetické hojnosti probíhalo do značné míry na dluh naší planety, na tom se snad všichni shodneme, na úkor bezpečnosti a dlouhodobě i s ohrožením stability životní úrovně. Jakákoliv opatření k nápravě již nyní budou vyžadovat více zdrojů a úsilí, neboť přibývají rizika spojená s inflací, nestabilitou dodávek materiálu, s růstem cen a hlavně s nejistotou vývoje na východě. Evropští politici však mají i mnohem větší motivaci začít věci opravdu měnit. To potvrzuje mimo jiné i závěr z nedávného mimořádného zasedání Evropské rady ve Versailles, kdy Evropská unie do konce roku 2022 sníží spotřebu ruského plynu o dvě třetiny a do roku 2027 odběr veškerých fosilních paliv z Ruska ukončí. Významnou pozici mohou v této souvislosti získat i zemědělské bioplynové stanice, ale nejenom zemědělské, i komunální. Pokud mně vyjde čas, tak se určitě k tomu krátce dostanu. Od samého počátku byl pro zavádění obnovitelných zdrojů do naší energetiky používán silný argument v podobě energetické bezpečnosti, respektive soběstačnosti a decentralizace. Časem se již tyto argumenty staly tak ohranými, že pomalu vymizely z rétoriky. Dnes přichází opět na řadu a do popředí, přesto je dál dehonestujeme - bohužel - politickými hrami a různými pokřivenými principy cirkularity. Jak bláhové dnes připadají situace, kdy v rámci povolovacího řízení bioplynové stanice byla její instalace odporem občanů odsunuta daleko od obce a nepomohl ani argument levného tepla z místní produkce pro občany obce. Bioplynové stanice se přesto stavěly, protože zemědělci měli v živé paměti krizi z let 2007 až 2009, kdy ceny zemědělských komodit padaly pod nákladové ceny a slibovaný stabilní příjem z prodeje elektřiny byl jednoznačně lepší variantou pro mnoho zemědělských firem. Tlak na využití zemědělské produkce mimo agrární trh se stupňoval podporami na uvádění půdy do klidu zavedením daňových prázdnin, příplatky za využití cíleně pěstované biomasy, investičními podporami a dalšími nástroji. Dále zpřísnění emisí ve výfukových plynech, změna a výrazné rozšíření výkaznictví, opětovné změny v podmínkách připojení, zavedení podmínek udržitelnosti biomasy a další kroky vlády k zastavení podpory energetických plodin pro bioplynky. Třešničkou na dortu je pak 12 let stejná výkupní cena elektřiny z bioplynu bez jakékoliv valorizace. Kromě přípravy nových zdrojů je tedy nutné se podívat na ty stávající a na samém počátku si také říci, co je pro nás prioritou. Bioplynové stanice jsou totiž variabilní zařízení a mohou tvořit flexibilní energetická centra.
Nám píše obrovské množství lidí, a já plně souhlasím s obavami občanů České republiky po neblahých zkušenostech z roku 1968, ale také z protektorátu. Je to zase lež vládní pětikoalice. Lež na lež, co vy předvádíte. Vždyť ho režim uvěznil. Je to přesně naopak. Je to přesně naopak. To je ten důvod. Takže bych byl rád, aby ta diskuse probíhala tímto směrem. A je to skutečně z tohoto pohledu otázka na referendum. Ale tím pádem z toho vyplývá, že hnutí SPD je tady jediné, které prosazuje demokracii, a to znamená zákon o referendu. A zákon o referendu platí v drtivé většině zemí Evropské unie. Znovu říkám, že ani válka v evropském regionu nesmí být přece záminkou k tomu, aby vláda posilovala své pravomoci na úkor Parlamentu. Tyto zdánlivě formální změny článku 43 Ústavy České republiky, které vláda Petra Fialy z ODS už poslala do připomínkového řízení, vedou k okleštění parlamentní kontroly vlády. Tímto způsobem by došlo k posílení moci výkonné a omezení moci zákonodárné, kterou tvoří volení zástupci občanů České republiky. Takže to je samozřejmě absolutně totalitní, je to absolutně nepřijatelné. Takže i z tohoto pohledu by bylo férové minimálně to nechat na tom, aby se to projednávalo i ve Sněmovně, ten souhlas, aby to bylo jasné, aby každý tady přednesl své argumenty veřejně před občany, a neschovávat to za ještě často utajovaným jednáním vlády, aby občané nevěděli nic. Jako když jste utajeně odsouhlasovali ty peníze na ty uprchlíky, protože jste v nouzovém stavu, tak jste v utajovaném režimu, jsme se dozvěděli, že tam odsouhlasujete miliardy. Naopak je potřeba toto diskutovat, protože řada občanů nesouhlasí s tou vaší politikou, s tím vaším způsobem přijímání ukrajinských uprchlíků, s tím, že úplně zapomínáte na řešení problémů českých občanů. Jejich obavy sdílíme. A je to průzkum agentury STEM. Je to průzkum agentury STEM. Ostatně slyšel jsem to právě od předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. To říkal premiér Petr Fiala. Jediné, co je zajímalo, bylo v tom článku, to byl článek v mainstreamu, kdy dostanou ty peníze. Zároveň představitelé vládní koalice uvedli, že pracovat začalo pouhých 24 000 Ukrajinců. Žádná strategie není. To je úplně neuvěřitelný! Ono se to prostě dělá halabala, jak to přijde.
Dopady na příjmy státního rozpočtu budou negativní. Zároveň užitím biopaliv v dopravě se snižuje závislost na ropě - Putinova ropa, zase jsme tady - a následně se zvyšuje bezpečnost ekonomiky v zásobování energiemi. Podpořit sektor zemědělství. Tím je s vysokou rezervou krytá jeho předpokládaná spotřeba po navýšení podle novely. Na výrobu bioetanolu nejsou poskytovány dotace. Stávající částečný dovoz ze zámoří na území České republiky se zdá být kontraproduktivní z hlediska plnění kritérií udržitelnosti, která mají být uplatněna v blízké budoucnosti. Surovin pro výrobu bioetanolu je v České republice dostatek až přebytek. Výroba FAME v České republice má celkovou reálnou výrobní kapacitu 380 000 tun. Tím je s vysokou rezervou kryta jeho předpokládaná spotřeba po navýšení kvóty podle novely. Na výrobu FAME nejsou poskytovány dotace. - Ano, nejsou poskytovány dotace na výrobu bioetanolu a bionafty, aby to všichni slyšeli. Nejsou poskytovány dotace. Pěstování řepky olejné jako výchozí suroviny je pro tuzemské zemědělce ekonomicky velmi příznivé. Zopakuji pro pana ministra speciálně, už odchází: Pěstování řepky olejné jako výchozí suroviny je pro tuzemské zemědělce ekonomicky velmi příznivé. Pana ministra to nezajímá, ale to nevadí. V závěrečném shrnutí vládního návrhu předmětné novely se pak explicitně uvádějí tato slova - strana 13 a 14: Novela nepřináší dopady na státní rozpočet a výnos spotřební daně. Negativní dopady nové právní úpravy postihnou zejména tuzemský petrolejářský průmysl, provozovatele rafinérií a jejich distributory. Lze očekávat snížení hospodářského výsledku rafinérií ropných produktů. - No tak uvidíme, jaké budou mít výsledky tento rok. - Menší negativní dopady cenové mohou vzniknout u podnikatelů v dopravě a občanů jako soukromých osob. Tyto dopady nebudou citelné. Příznivé dopady zaznamenají výrobci primárních biopaliv, dále pak podnikatelé v zemědělství získají významné přínosy v souvislosti se zvýšením odbytu plodin a rostlin pro výrobu biopaliv. Tuzemští výrobci biopaliv využijí zvýšené kvóty obsahu biokomponent v motorových benzinech a naftě k realizaci a návratnosti svých investic. Pod návrhem novely, který byl vypracován dne 16. listopadu 2009, je podepsán tehdejší předseda vlády Jan Fischer a tehdejší ministr životního prostředí Ladislav Miko.
Chlubíte se i mimořádnou valorizací 21 miliard. Nechci být tady už jízlivá, ale to je přece něco, čím se chlubit nedá. Je to jednoduše známka toho, že se inflace utrhla ze řetězu, a toto je vlastně zákonná pojistka. Pojistka, která říká: inflace je tak vysoká, že se důchody automaticky valorizují. A jdeme dál. Ano, uznávám, že byl součástí kompromisů, na kterých jsme se vzájemně dohodli, a některé vládní strany tento balíček skutečně podpořily. To je pravda. Další 4 miliardy jsou snížení spotřební daně na pohonné hmoty. To už jde za vaší vládou. Jedná se o opatření, které jsme také podpořili, ale které je samozřejmě zoufala slabé a nepomůže vůbec nikomu. Takže pomoc ve své podstatě nula. Další 4 miliardy je zrušení silniční daně. Pomoc také minimální, dotkne se zhruba asi něco přes 800 tisíc podnikatelů, kteří po tomto opatření ani nevolali. Vaše koalice to nejprve odmítala a teď už zaznívají opatrné hlasy, že se existenční a životní minimum navýší znovu. Po třech týdnech, po měsíci? A to je vše, co je zatím v těch 74 miliardách obsaženo. Minulý týden pak vláda oznámila v podstatě plošnou pomoc pro rodiny. Možná by se to dalo i pochválit, protože to je první téměř plošná pomoc, po které voláme celou dobu, kdyby neobsahoval několik zásadních "ale". Nejdřív jsme se dozvěděli, že pomoc bude vypočítána z čistého příjmu. Uznávám, že se omluvil. Bylo to po zásahu ministra financí - čerpám jenom z veřejných zdrojů - že je to vlastně z příjmu hrubého. Tak mě napadá, že možná pravdu mají oba a že chtěl pan premiér, nebo vláda, smést oba problémy jedním vrzem. Toto všechno bych byla ochotna odpustit - kdyby. Abych řekla pravdu, nerozumím té věkové hranici 18 let. Kdo bude tuto pomoc administrovat? Ministr Jurečka řekl, že nechce, nebo by byl velmi nerad, aby to byly úřady práce. Ano, tomu rozumím, protože jsou absolutně přetížené a úředníci navíc nejsou za svoji práci dostatečně ohodnoceni, hrozí tam stávkovou pohotovostí. Pak se ale nabízí otázka - kdo to tedy bude dělat? V neděli říkal pan kolega Výborný, že je to technikálie, se kterou si poradí. No není. My máme za sebou dva roky covidu a vím, jak byl složitý problém zadministrovat rychle pro milion živnostníků kompenzační bonus. A celá řada těchto technických otázek, ale velmi zásadních a parametrických, evidentně není vůbec vydiskutována. Ale abych nebyla jenom kritická. Její kouzlo spočívá v tom, že je rychlá. Já tedy moc bohatých důchodců neznám, ale řešili jsme otázku, zda to nedat jenom někomu. Znamenalo by to, že z toho uděláme sociální dávku, budou si muset kvůli jednorázovému příspěvku chodit žádat, dokládat příjmy, mohou přijít o další jinou dávku. Proto jsme tehdy zvolili rychlou, ale plošnou cestu. Naše stínová vláda, víte, že připravila 12 konkrétních opatření. Jsou to věci, které by pomohly. Jsou to návrhy, nápady. Nakonec některé z nich i realizovat chcete, jako už jste realizovali zvýšení existenčního minima. Teď znovu zaznívá, že to chcete ještě navýšit. A my to určitě podporujeme. Čili je tam navýšení rodičovského příspěvku, i o tom mluvíte. To znamená na lidi, kteří mají omezenou hybnost, na zdravotně postižené. Podívejte se na Slovensko před 14 dny a tak dále. A my říkáme pořád jako kolovrátek: nechte část těch peněz lidem, nechte jim je, oni je teď potřebují. My jsme chtěli mluvit i o dobrovolném EET. Zítra je tu seminář na půdě Poslanecké sněmovny. Je to unikání digitální projekt a určitě zdroj informací, a my se ho takto vzdáme?
Slyším a vidím je všude a jeho útokům z veřejného prostoru do mého osobního se bráním téměř každý den. Smysl toho slova, respektive soubor opatření a přístupů, které samo o sobě představuje, mi je však velmi blízký. Pro sebe si jej nahrazuji třeba souslovím "dobré pokračování života". Chci, aby život na Zemi pokračoval, a chci, aby moje děti a jejich děti měly dobré podmínky k životu. Věřím, že biomasa má dobrou budoucnost, která závisí a bude záviset na tom, jak se nám bude žít. Dovolte mi odbočku do teoretické ekonomie. Skutečnost a to, jak ji vnímáme, je čistě subjektivní. Například materiálně zajištěný, nebo dokonce bohatý člověk nemusí být šťastný, přestože ho tak můžeme vnímat nebo domnívat se, že takovému člověku nic nechybí. Každý z nás, i my všichni jako celá společnost, vnímáme spokojenost života subjektivně. Pro každého jednotlivce je to mix materiálních a nemateriálních hodnot, kterým dáváme různé preference. Mezi hodnoty, které tvoří spokojenost se životem, určitě na první místa patří potraviny, a zda jich máme dostatek, jakou máme práci, kolik za ni dostaneme a co si díky ní můžeme dovolit pořídit, naše zdraví, vzdělání, životní prostředí kolem nás, kolik máme volného času a jak jej můžeme trávit, jak jsme svobodní a v jakém kulturním prostředí žijeme. V minulých dekádách jsme zažívali prakticky neustálý ekonomický růst. Současný stav je logickým důsledkem neudržitelného ekonomického růstu. Ekonomický růst naší západní civilizace nebyl udržitelný a považuji jej za nezřízený. Je možný pouze v rozvinuté společnosti, která ztratila morálně-sociální schopnost sebereflexe. Společnost tvoříme my. Chce se mi říct "kašlu na ekonomický růst", tady jde o naše životní prostředí, o náš život. Je totiž naprosto zřejmé, že ať už používáme slovo udržitelnost jakkoliv často, takto to prostě udržitelné není. Součástí změny bude obnovitelná energetika, která nahradí neobnovitelné zdroje energie. Ale to ještě netušil, co se stane po agresi Ruska na Ukrajině. Čím větší pocit ohroženosti budeme cítit, tím více si budeme změny přát a tím rychleji dojde k dekarbonizaci - útlumu fosilních zdrojů energie a fosilních paliv. A bioenergetika je nejrozšířenější obnovitelný zdroj, přestože v obecném povědomí našim představám dominují spíše fotovoltaické panely, to je ten tunel, který jsme tady zdědili za 600 miliard, na střechách domů, nebo větrné parky u našich západních sousedů. Je to dáno hlavně tím, že sektor vytápění je zodpovědný za většinu naší spotřeby energií a zrovna v něm hraje biomasa mezi ostatními obnovitelnými zdroji prim. Jakým způsobem ses dominance biomasy promění v následujících dekádách, ukáže teprve čas. Bioenergetika snižuje emise skleníkových plynů teď a tady. Důležitá je také její role v dopravě, kde se na větší rozvoj ostatních obnovitelných zdrojů stále čeká. Biomasa je tak nejvýznamnějším domácím zdrojem obnovitelné energie. Přestože podíl ostatních zdrojů na úkor biomasy spíše poroste, energie z biomasy tvoří páteř proměny energetiky opouštějící fosilní zdroje teď a tady. Biomasa je z většiny domácím evropským zdrojem. V Česku je dominance biomasy ještě výraznější, než by odpovídalo evropskému průměru. Podílí se na tom hlavně tradice spalování palivového dříví přímo v domácnostech, početné obecní výtopny a teplárny a poměrně hustá síť bioplynových stanic. Již tato povinnost předpokládá používání a rozvoj biopaliv v budoucnosti. Závaznost dané formy dokumentu je provedena z důvodu vzájemné porovnatelnosti akčních plánů a navržených hodnot mezi jednotlivými členskými státy. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit minimálně 10 % podíl obnovitelných zdrojů v dopravě. Ten předpoklad byl pravdivý, takže přesně tak to dopadlo. Takže žádný závazek se neplní a teď nová vláda všechno ruší. Ve vládě, která tento akční plán schválila, byl v té době ministrem financí Miroslav Kalousek. Od roku 2013 se uskutečnila řada jednání pracovní skupiny, na kterých se projednávaly úpravy návrhu Evropské komise předkládané irským a posléze litevským předsednictvím. Česká republika tento kompromisní návrh s řadou výhrad podpořila. Uvedená směrnice umožňuje osvobození nebo snížení daňové sazby u vybraných výrobků na základě víceletých programů. Tuto bilanci a výši finančních podpor můžeme vidět v tabulce 1 níže.
Jenom pro informaci, tenkrát Evropská komise měla připraveno 70 milionů eur na všechny energetické projekty, plynovody, a 63 milionů dala na tento projekt. Polsko to v momentě, kdy to bylo odsouhlasené, odmítlo. Byl z toho velký problém, byl z toho diplomatický svár. Poláci od toho dali ruce pryč. A nejenom Slovensko. Toto je jednoduchý celý příběh. Opak je tedy pravdou. Jednal jsem o tom i s ministrem hospodářství, který logicky chtěl zase, aby se využívaly slovenské trubky.
Já také děkuji panu místopředsedovi a nyní s přednostním právem paní místopředsedkyně Olga Richterová. Paní místopředsedkyně, máte slovo.
Děkuji moc. Už budu opravdu velmi stručná. Pak je důležité to, aby nebyly pochybnosti, že do politického rozhodování, do rozhodování o záležitostech naší země a naší národní bezpečnosti, nevstupují zájmy byznysové. Proto je tak důležité, abychom mimo jiné na této schůzi prosadili vymahatelnou funkční verzi zákona o střetu zájmů a abychom konečně zamezili tomu, že se do hájení naší země vmíchávají osobní byznysové zájmy toho, kdo místo toho má zastupovat nás všechny. Tak to bylo v minulosti a už to tak nebude.
Nyní vidím, že se s přednostním právem hlásí předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Je Piesteritz v Německu? Je v Německu, ne?